Zde silní jedinci zajišťovali ochranu o staré a nemocné členy kmene namísto jejich vyhnání a nechání na pospas okolí. Právo sociálního zabezpečení můžeme spatřovat i v otrokářských státech, zejména pak v římské společnosti. V českých zemích právo sociálního zabezpečení můžeme ve středověku sledovat u žebráků. O nemocné pečovala hlavně církev. V tomto roce v Německu nařídil Otto von Bismarck povinné nemocenské pojištění, poté následovalo úrazové pojištění a v roce 1889 starobní a invalidní pojištění. Nemocenské pojištění prováděly nemocenské pojišťovny, pojištění invalidní a starobní zajišťovala Ústřední sociální pojišťovna. Z pojištění se poskytovaly dávky v případě nemoci, mateřství, invalidity, stáří, ovdovění a osiření." Protože chcete jít domů? No to je neskutečné, jakou argumentaci předvádí poslanci Fialovy vládní pětikoalice. No to je opravdu... Jak to můžete vůbec porovnávat?
Vaše dvě minuty, prosím.
Promiňte, že se vracím a nereagoval jsem bezprostředně na pana předsedu Jakoba. Já jsem nad tím přemýšlel, co tady řekl. Ale je to otázka toho, jak vy k tomu přistupujete.
Zareagovat chce s faktickou pan předseda Jan Jakob. Ještě z místa pan poslanec Foldyna. Vaše dvě minuty.
Ono se těm veřejným slibům totiž jenom složitě dá věřit, nebo vůbec těžko se jim dá věřit.
Chtěla bych se ho zeptat, když tady přišel s tímto návrhem, proč ho nepředložil například včera, když jsme schvalovali program schůze, a proč to nebylo tedy zařazeno a schváleno například včera? Nic takového jsem z vaší strany nezaregistrovala.
Děkuji za dodržení času. Nyní s faktickou paní předsedkyně. Připraví se paní poslankyně Nina Nováková. Prosím.
Já nebudu tady lámat svoje kolegy, aby stáhli to, co mají na srdci a co chtějí říci.
Děkuji za dodržení času. Prosím.
Děkuji za slovo. Já bych chtěla zareagovat, vaším prostřednictvím, především na vystoupení pana kolegy poslance Juchelky. Ale to vůbec není pravda.
Stokrát jsem tu už zmiňoval fakt, že nám ve všech zemích raketově narůstá výskyt rakoviny, a není to jen vyšší délkou dožití, naopak. Výskyt rakoviny narůstá u stále mladších ročníků, objevuje se u dětí, kde kdysi před lety ještě byla rakovina prakticky neznámá a naprostý exces. Jsme obklopeni například miliony tun plastů, které se rozkládají na mikročástice, a ty zamořily vzduch i vodu, ale také všechny živé organismy a kolují i v nás. Řeší to někdo? Až na pár nadšenců to nikoho nezajímá, ale Brusel a Fialova vláda se prostě opřela do sodovkového plynu. Nic víc nemůže být pro vaši milovanou Evropskou unii charakterističtější než naprostá idiocie, než nesmyslná řešení a neřešení skutečně závažných problémů. Staré úsloví říká: Dej blbci funkci a on vymyslí lejstro. Dali jste bruselanům funkce a oni ve svatém nadšení, že jsou pány Evropy, vymýšlí tisíce lejster, přičemž jedno je zbytečnější než druhé. A co je horší, likvidují ekonomiku, likvidují svobodný názor, čímž likvidují firmy, občany i evropské státy. Popravdě, když porovnáme byrokracii, směrnice a předpisy starého Rakouska, tak je to z dnešního pohledu ostrov svobody, který se navíc vyvíjel postupně přesně opačným směrem než Brusel. Směřoval postupně k decentralizaci, k větší svobodě a suverenitě národních států a k větším lidským a občanským svobodám. Poslouchejte, prosím, co vám říkám. Říkám, že chcete víc centralizace, méně národní suverenity, méně osobních, lidských i národních svobod. Proto se tomu říká demokracie. Demo je lid a kracie znamená moc či vládu lidu. Vy jako poslední v Evropě se zuby nehty bráníte zákonu o referendu, jen aby vás občané nemohli kontrolovat, jen aby tu nemohli vládnout lidé, kterým tato země skutečně patří. Bláznoviny, jako jsou normy diktované z Bruselu, tu jsou jen proto, že tu není demokracie. V demokracii by právě dnes lidé už po náměstích sbírali podpisy pod petici za referendum a zítra by vám v referendu váš protiústavní zákon o okradení důchodců o slíbenou valorizaci v referendu zrušili a tuhletu vládu Petra Fialy by už odvolali. Chtějí naši občané zákaz spalovacích motorů? Zeptejte se sami sebe, chtějí to naši občané? Chtějí to skuteční majitelé a páni této země a republiky? Nechtějí, to víte sami, tak proč to prosazujete? Proč v Bruselu prosazujete či tolerujete něco, za co vaše europoslance, vaše partaje, nikdo nikdy nevolil, k čemu žádná z vašich partají, snad s výjimkou pološílených Pirátů, nemá od voličů mandát? Řečnická cvičení před českými médii neobstojí. Tak proč je vy nezakážete taky? Ale vaše partaje v Bruselu jsou takové, že tahle myšlenka není vtip, protože vaše Unie se samozřejmě na tento další šílený krok, na zákaz či omezování chovu hospodářských zvířat, doopravdy chystá. A proto už dnes i Fialova vláda chystá projekty, jak jsme viděli, jak lidem sebrat vepřové a hovězí a vyměnit ho za brouky a červy. To nejhorší ale není to, že prosazujete šílenosti a škodlivé ničemnosti, ale nejstrašnější je, že jste si vědomi toho, že prosazujete ničemnosti, a tak se snažíte potlačit svobodu projevu, svobodu názoru, právo na objektivní informace, že financujete lživou propagandu a potíráte demokracii. Svorně a nenápadně den za dnem prosazujete totalitu a opět bohužel jedno, zda jde o vládu a vládní koalici minulou, či současnou. Je mi z toho smutno, protože unijní normy jsou jen následek zla, a tím zlem je, že tu nemáme demokracii, nemáme tu svobodnou veřejnou diskusi a občané nemají možnost, jak vaše škodlivá rozhodnutí zarazit. Poklonkujete Bruselu a vůbec jsou vám ukradené už nějaké konzervativní hodnoty, to vy tady dávno nehájíte, to vidíme všichni.
Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a požádám vás, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami. Nejprve přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Barboru Urbanovou a poslance Ondřeje Koláře. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tyto ověřovatele 61. schůze? Kdo je proti tomuto návrhu? Je to hlasování s pořadovým číslem 1, přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro návrh 149, proti nikdo. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu a rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. I v tomto případě eviduji několik přihlášek s přednostním právem. Prosím, máte slovo.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
O šest měsíců později už naši ministři, konkrétně paní ministryně životního prostředí, hlasovala pro jejich ukončení. Neměla ani tu odvahu postavit se k těm několika zemím, které tehdy byly proti. Dopady celkem jasné, okamžitě se to projeví v cenách aut pro zákazníky. Nikoliv až v roce 2035, ale již nyní, protože se pochopitelně musí z něčeho inovace zaplatit. Nezapomínejme, že je zde ještě jedna věc, a to je veřejná doprava, autobusy a podobně. V roce 2030 ukončení na spalovací motory, což bude sice znamenat přechod, což je asi dobře na busy a prostředky na bázi nových technologií, třeba vodík, ale pozor, to znamená, že taky v té době budou výrazně dražší, a to se okamžitě projeví na ceně jízdného. Nic. "Budeme usilovat o zvýšení počtu emisních povolenek, což povede ke snížení jejich ceny." Opět ohrožení nejenom českého, ale evropského průmyslu. V mnoha případech zde děláme úplně nelogická opatření, která de facto budou znamenat to, že se pouze bude exportovat emise například do Turecka či jiných zemí. My si tady v Evropě zavíráme ocelářský průmysl, ale nemáme přitom nižší spotřebu oceli, ať už ve stavebnictví, nebo třeba v automobilovém průmyslu. No, z jiných zemí. A to se vůbec nebavíme o tom, jak to dopadne na koncové zákazníky. "Při vyjednávání konkrétních opatření na půdě Evropské unie budeme zohledňovat možné sociální a ekonomické dopady a specifické podmínky České republiky." To je, prosím, vážená vládo, z vašeho programového prohlášení. Realita je ovšem taková, že i zde Česká republika byla v čele pelotonu zemí, které podpořily rozšíření plateb za emise, konkrétně za emisní povolenky, tedy i na domácnosti, ať už ve smyslu vytápění, nebo ve smyslu využívání aut na spalovací motory. Opět proinflační krok v době, kdy se má všemi prostředky bojovat s inflací. No, tak nevím, na co jsme mysleli v době, kdy Evropská komise - to nebyla naše iniciativa, ať jsme v tomhletom objektivní - předložila v listopadu 2022 tu šílenou normu Euro 7, tuším po asi tří-, možná skoro čtyřletém váhání. Můžeme spekulovat, proč to zrovna udělala v rámci našeho předsednictví, ale v každém případě to předložila. A pokud by se vůbec vyráběla, tak za výrazně jiných podmínek, jinými slovy, výrazně dražší, až o desítky tisíc korun na jednom vozidle. Jinými slovy, nikdo by to nekupoval. Stejně v roce 2035 i díky České republice se pravděpodobně ukončí auta na spalovací motory, pokud tedy nedojde k nějaké změně, což teď se iniciuje. A jaké jsou dopady?
Nyní tedy zahajuji 58. schůzi Poslanecké sněmovny. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a poprosím vás, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami. Náhradní karty a jejich čísla platí tak, jak bylo řečeno na 54. schůzi. Pozvánka vám byla rozeslána v úterý 28. února tohoto roku elektronickou poštou. A nyní bychom přistoupili k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Barboru Urbanovou a poslance Ondřeje Koláře. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 58. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Barboru Urbanovou a poslance Ondřeje Koláře. Nyní ještě přečtu omluvy. Omlouvá se Robert Králíček od 14 hodin z pracovních důvodů a Bohuslav Svoboda bere zpět svou omluvu od 15 hodin. Nyní bychom přistoupili ke stanovení pořadu 58. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Bude vystupovat? Má zájem o vystoupení? Máte přihlášku, jste na řadě? Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, hnutí SPD dlouhodobě pevně podporuje naše pracující rodiny, podporujeme porodnost ve slušných a pracujících rodinách a systémová a efektivní prorodinná politika je vlajkovou lodí našeho programu.
Děkuju moc.
A navíc to ani nechce udělat, přestože to před volbami slibovala. Čistě matematicky je to zhruba 40 korun na osobu a na den. A opět jde o celoživotně pracující ženu. Kde je stát a jeho pomoc? Kde je vláda a její slavné zvýšené dávky, kterými se tak chlubíte? Koncem měsíce je to vždy špatné, to musím hlídat množství jídla. Jedny těstoviny rozděluji třeba na dva dny. Doslova dělím kolínka. Když nevyjdou, tak jsme o houskách a másle. Jenže i to je poslední dobou čím dál dražší. Jsou dny, kdy sama nejím, aby děti měly dost." Konec dalšího citátu matky samoživitelky. Rodiny s nejmenšími dětmi, pracující rodiny s nejmenšími dětmi, slušné rodiny s nejmenšími dětmi potřebují okamžitou pomoc. Zákon SPD v tomto smyslu už tady leží rok v této Sněmovně a Fialova vláda ho blokuje. Pokud to Fialova vláda neumožní třeba tím, že neschválí program této mimořádné opoziční schůze, opět a definitivně tím potvrdí, že jde o asociální spolek politických stran a lidí, kterým je osud vlastních občanů zcela ukradený. A uvidíme, jestli se zachováte na stranu slušných lidí, nebo jako vždycky budete proti slušným lidem. Děkuju za pozornost.
Děkuji. Nyní s přednostním právem pan poslanec Juchelka, který, ještě jednou opakuji, zastupuje a má pověření od předsedkyně Aleny Schillerové, která je omluvena.
Se zvyšováním cen se skutečně setkáváme, hlavně v komoditě potravin, dnes a denně. Samozřejmě že jsou v tom i jiné komodity. A skutečně podle včerejšího zveřejněného nějakého průzkumu skutečně žijí - nebo v tomto týdnu to bylo - některé rodiny skutečně ze dne na den a nemají ušetřeno vůbec nic. Za prvé uvádí vláda, že navrhovaná úprava přináší zásadní dopad na veřejné finance a odporuje tak programovému prohlášení vlády, ve kterém se klade důraz na odpovědné hospodaření, udržitelné finance a nalézání úspor.
Zahájila jsem hlasování. Návrh zamítnut. A nyní k výchozímu návrhu pana poslance Aleše Juchelky, a sice na přerušení tohoto bodu do doby, než budou schváleny obě zprávy. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Návrh byl zamítnut.
Paní místopředsedkyně, já bych jenom chtěla upozornit, nebudu dávat námitku proti postupu předsedající, ale pan Letocha navrhl přerušení schůze, ano? Ne přerušení bodu.
Přiznám se, nevybavuji si. Protože to je jediné, co lze nyní navrhovat od těch, kdo nejsou předsedy poslaneckých klubů. Já se nyní optám, jestli už nikdo nechce k hlasování, tak můžeme pokračovat v rozpravě, která byla přerušena těmito návrhy. A sice pan poslanec Jan Hrnčíř vystoupí. Prosím.
Děkuji moc. No a teď se tímto hlasováním právě ukázalo, jaké ty bohulibé úmysly té vládní koalice jsou. A tím, jak nám tady pan Jakob slibuje na tento mikrofon pořád, že to vůbec nesouvisí s těmi zprávami o činnosti České televize, že když se neschválí dvě zprávy, že tím nebude samozřejmě odvolána Rada České televize, tak tímto hlasováním prostě a jednoduše ty sliby padly. A každým svým hlasováním, každým svým vystoupením, tím, co děláte, jak zpolitizováváte Radu České televize od začátku vašeho mandátu, jsou důkazem.
Na průběh rozpravy chce reagovat ještě pan poslanec Babka. Prosím.
Já bych se chtěl ještě jenom dotázat ohledně procesního hlediska, které tady teď proběhlo. Protože pan kolega Juchelka dal procedurální návrh, který přerušoval tento bod, a podmínil ho projednáváním jiných dvou bodů. A mě by zajímalo, zda je možné dávat na tento návrh protinávrhy, které jsou časové. To znamená přerušení bodu do nějakého času. Já si myslím, že to není protinávrh, a myslím si, že by bylo dobré si tohleto do budoucna vyjasnit.
Děkuji za dotaz. Můžeme se otázat legislativy na stanovisko, to je myslím nejlepší postup. A nyní se vracíme do rozpravy, a sice pan poslanec Jan Hrnčíř, který je řádně přihlášen už velmi dlouho, se dostává na řadu. Připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se i já dnes vyjádřil k navrhované novele zákona o České televizi a Českém rozhlase. Televize, která tendenčně podsouvá divákovi jediný správný názor, zatímco jiné upozaďuje, označuje za špatné, případně vůbec nezařadí do programu, nemá ani právo, ani nárok sama sebe nazývat médiem veřejné služby. Nedá mi to nepřipomenout dobu ne tak dávno minulou, kdy vše, co se nehodilo do tehdejší propagandy, bylo označeno za provokaci, akci západních agentů, případně rozvracečů republiky. Pokud se opačný názor potlačuje a jeho nositel je dehonestován, označen za cizího agenta nebo dezinformátora, je nutné si přiznat, že jsme opět na cestě k totalitní, jediné přípustné pravdě. Diskuse se nepřipouští, výměna a různorodost názorů již není brána jako potřebný nástroj demokracie, ale velmi často jako věc nevhodná a nežádoucí. Není přece přípustné, aby byl ve veřejnoprávní televizi propagován jeden názor na úkor druhého a aby byla touto televizí společnost rozdělována na tu správnou, tedy tu, co zastává podle televize vhodný názor, a pak na tu, která zastává názor opačný, jenž ovšem v této televizi často vůbec nezazní a jehož nositelé jsou dehonestováni a nálepkováni. A právě toto se v České televizi děje. Má slova potvrzuje i nedávna kauza porušení kodexu České televize v pořadu 168 hodin Nory Fridrichové. Reportáž s názvem Pro všechny, která obhajovala stejnopohlavní manželství, porušila hned tři články kodexu České televize. Mě osobně ovšem nejvíc šokovalo pejorativní označení obhájců tradičního manželství jako osob ultrakonzervativních. Stejně tak uznala i další pochybení paní Fridrichové, na které upozornila Aliance pro rodinu i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Jsou spokojeni s návodnými reportážemi? Co stojí za tím, že i přes jasné stanovisko Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nemají zájem o nápravu? A co by se stalo, kdyby tak uvažovali všichni členové Rady České televize? Rezignovali bychom již úplně? Právě proto opakovaně a soustavně varujeme před politizací Rady České televize. Je nezbytné, aby i nadále existovala takováto pojistka proti zvůli některých reportérů a dramaturgů. Zaručuje, že i nadále bude rada fungovat jako záchranná brzda alespoň základních demokratických principů. Navrhovaná novela tuto pojistku bohužel odstraňuje a já před ní znovu a ještě důrazněji varuji. Nemohu ji samozřejmě podpořit a vás, milé kolegyně a kolegové, důrazně vyzývám k témuž.
Takže tohle to je opravdu jenom důkaz toho, že jste úplně, ale úplně vedle. Mě děsí ta míra, jak je v tomto případě Evropská komise vedle.
Ještě ke Green Dealu. Víte velmi dobře, že těch 55 % nebo ta 0 v roce 2050 je vyjednána díky nám tak, že to nemusí splnit Česká republika, ale že to je průměr Evropské unie, a právě že lze přihlédnout k různé průmyslové infrastruktuře jednotlivých zemí. Vy tvrdíte, že jste to zdědili po nás, že jste z toho nebyli nadšení. A teď tam rozebíráte všechny ty světlé zítřky s tím spojené. Pojďme pragmaticky. V Euro sedmičce máte pochopitelně naši podporu, jednoznačně. V každém případě tady naši podporu máte. Neříkám, že mu to všechno vyšlo, ale mám ten pocit, že se o to aspoň snažil. Nenechme se tímhletím zmást, to je tam čistě jenom jako teoretická záklopka. To je první otázka.